Jsem přesvědčen, že bychom byli sami proti sobě, a kdo byl v komunální politice, ví, o čem mluvím. Původní návrh zákona mluví o národním podniku Budvar, ale v úplně stejném postavení jako Budvar je například, a protože jsem z jižních Čech, tak uvedu například pivovar ve Strakonicích, který je ovšem v obecném vlastnictví. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mám pro zájemce k dispozici. Mnozí z vás ji mají k dispozici. Druhý můj pozměňovací návrh je v systému pod číslem 4632, kdy můj pozměňující návrh naopak doporučuje rozšíření zveřejňování smluv v registru, a to o smlouvy, které souvisí s čerpáním veřejných prostředků z veřejných rozpočtů, včetně evropských fondů.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tím, že jsme tyto změny spojili do jednoho zákona, sledujeme hlavně přehlednost pro adresáty těchto změn. Novelou zákona o daních z příjmů chceme především zvýšit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Odejmutí daňové podpory doplňkového penzijního spoření v případě výplaty částečného odbytného a vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu. Také dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na všechna zdanitelná plnění, která umožňuje Evropské unie.
Děkuji, pane ministře. Tím je pan poslanec Votava.
Daňový balíček obsahuje i přísnější podmínky pro vyplácení daňového bonusu. To je určitě také významné opatření. Pane předsedo, nechtěl bych zneužívat svého postavení zpravodaje.
Otevírám rozpravu. První přihláška je od pana poslance Kalouska, potom pan poslanec Stanjura, potom tedy pan zpravodaj a potom další.
V tomto případě může vláda počítat s naší podporou. Vláda zrušila druhý pilíř, bohužel nepřišla s žádnou jinou alternativou penzijní reformy, došlo prostě k prostému zrušení. To je první příklad.
Já se tedy řadím k těm poslancům, kteří mají pochybnosti, které zde byly vyřčeny. To je vše, co jsem chtěl říci, a děkuji vám za pozornost.
V této souvislosti mi však dovolte nejprve zmínit jednu oblast, která byla v souvislosti s registrem smluv doposud zcela nesprávně opomíjená, a tou je bezpečnost České republiky. Vztahuje se s několika málo výjimkami na všechny. Bezpečnostně rizikové smlouvy nejsou zveřejňovány a nikomu proto zatím nic nehrozí. Po tomto datu budou zveřejňovány i smlouvy, které jsou z bezpečnostního hlediska rizikové. Každý tak na webových stránkách registru smluv například zjistí, že 5. srpna 2017 má být dopraveno 20 tun plastické trhaviny na ve smlouvě určenou adresu. Vždyť nelze paušálně prohlásit, že každá informace týkající se například místa dodání výbušniny či data jejího převozu je informací tvořící obchodní tajemství. Takové informace většinou konkurenčně významné nejsou, a musí být tudíž povinně zveřejňovány. Navíc mezi vždy povinně zveřejňovanou informaci řadí zákon předmět smlouvy. Z ní lze snadno vyčíst, o co lidově řečeno ve smlouvě jde. Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste nedopustili bezpečnostní ohrožení občanů České republiky a podpořili výjimku pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Tato výjimka je formulována v mém pozměňovacím návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Josef Uhlík. Děkuji panu poslanci.
Dobré odpoledne. Nicméně mezi podniky, které může registr smluv významným způsobem ohrozit, patří také školní hospodářství, školní statky a podobně, protože tyto podniky se pohybují v naprosto konkurenčním prostředí a navíc poskytují službu vzdělávání mladé generace.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Také jsem si v této souvislosti říkal, že asi do tohoto zákona budou zahrnuti ti, kteří jsou příjemci státních dotací, kterých je asi 70 miliard. Mám na mysli z národních i evropských zdrojů, ať se jedná o státní, či privátní subjekty. Z toho jsem usoudil, že předkladatelům pravděpodobně nejde o to transparentně sledovat veřejné prostředky, ale že jim pravděpodobně jde o něco jiného. To každý normální člověk vidí a je mu to jasné. Myslím, že to je důležité.
Kdyby vládní koalice náš zákon podpořila, mohlo mít teď hnutí ANO devět hejtmanů. Na tomto příkladu typicky vidíme absolutní politickou a ideovou vyprázdněnost některých členů vládní koalice. Nerespektování výsledků voleb a obcházení vítěze je jen důkazem, že tradiční politické strany udělají cokoli, aby se udržely u koryta za každou cenu. Dámy a pánové, nejde o první příklad, kdy byl vítěz voleb obejit. Pamatujeme přece, že v Praze vyhrála předminulé volby TOP 09 se svým kandidátem na primátora panem Tůmou, ale největší programoví konkurenti, pravicová konzervativní ODS, se dohodli se socialisty a dosadili svého primátora. Na druhou stranu v tom nelze vidět zločin. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nabízíme poctivé a systémové řešení, které zná celá Evropa. Je to přímá volba a samozřejmě odvolatelnost politiků, tedy v první fázi konkrétně starostů a hejtmanů. Poslední země v Evropě, kde byla zavedena, bylo Slovensko, a dnes už tedy v našem regionu zbývá jen Česká republika, která má na krajské a obecní úrovni princip poměrného zastoupení. Je to mimo jiné i přání mnoha starostů, protože námi navrhovaný systém jim dává daleko větší stabilitu pro to, aby mohli plnit svůj program, a samozřejmě odvolatelnost dává naopak jistotu voličům, že když je politik podvede nebo zklame, mohou mu odebrat mandát. I toto stabilizuje systém, protože v ten okamžik si politici nedovolí voliče podvádět.
Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Černochová.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se obracím na Poslaneckou sněmovnu s následujícím návrhem. Domnívám se stejně jako kolegové z klubu ODS, že by bylo dobré znát stanovisko představitelů vlády k této záležitosti, jak se Česká republika postaví k hlasování o této rezoluci na generální konferenci UNESCO. Jednoznačně považujeme za nezbytné, aby Česká republika prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny dala jasně najevo, že s touto rezolucí nesouhlasí, že považuje svatá místa a práva Státu Izrael ve vztahu k nim za nepopiratelná a že nelze popírat historii. Tímto stanoviskem bychom měli podpořit zástupce české vlády při dalších jednáních o této rezoluci.
Děkuji, mám krátký návrh. Navrhuji, aby na dnešní jednání po pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 13, registr smluv.
Dobrý den, kolegové, kolegyně, vážený pane předsedo.
Připraví se pan poslanec Plíšek.
Čistě, řeknu, takový dárek lidem k tomu, aby se jim ve státě žilo jednodušeji, levněji, a zároveň to ušetří práci i úřadům.
Nesprávná formulace spočívá v tom, že chybí důvod k odebrání licence, a to z důvodu porušení nebo neplnění povinností stanovených rozhodnutím o udělení licence a nutnost vypuštění nesprávné formulace, kde se jedná pouze o porušení podmínek stanovených rozhodnutím o udělení samotné licence. Můj návrh tuto formulaci jasně upřesňuje, a napravuje tím legislativní chybu současného výkladu zákona. Mé návrhy podporují práci odborné veřejnosti, státní správy a dalších subjektů působících v lesním hospodářství a nastolují pořádek a systém. V podrobné rozpravě se potom k těmto pozměňovacím návrhům přihlásím.
Zeptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova v této fázi. Není tomu tak, a tím pádem - nemám zde poznámku ani o tom, že by padl návrh na vrácení návrhu, takže můžeme přistoupit k podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Čiháka a paní poslankyni Váhalovou.
Děkuji ještě za slovo.
Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak i podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda teď je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. A vzhledem k tomu, že nemám žádné informace o tom, že by byl někdo pověřen zastupováním, tak jsem přesvědčen, že tento tisk v této fázi nemůžeme projednávat, a pokud není námitka, tak bychom postoupili k tisku dalšímu.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já zopakuji jenom několik nejpodstatnějších věcí. A opakuji tedy, že český Parlament se v roce 2000 na návrh vlády usnesl, že českým podnikatelským subjektům nedovolí se podílet na dodávkách pro výstavbu jaderné elektrárny v Búšehru, a projednávání provázel nesouhlas velké části podnikatelských subjektů. Pokud jde o to, jakým způsobem dnes ten zákon působí, tak vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je elektrárna spuštěna po souhlasu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, což bylo také konstatováno na výboru pro obranu, který projednával tento tisk, tak není ani důvodu, proč bychom měli ten zákon nechávat v platnosti.
Jedná se o novelu zákona 586 o daních z příjmů a též se týká především dobrovolného dárcovství krve a kostní dřeně. Tímto vás prosím, abyste podpořili tuto novelu, která by šla do prvního čtení.
Není tomu tak. Nejprve bychom rozhodli o návrhu změn, na kterém se shodlo dnešní grémium. Pan poslanec Okamura si přeje zařadit... Prosím, pan předseda Stanjura.
Děkuji za pochopení vám i kolegyním a kolegům.
Pane předsedo, já si úplně nejsem jistý, jestli to mohu udělat bez toho, abych se dopustil nějakého precedentu do budoucna.
Děkuji.
Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Koníčka. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Kdybychom měli číslo té rezoluce, tak by to bylo asi jednodušší, ale pokud nemáme, tak prosím ještě doplnit. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti?
Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku.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
Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Do té eviduji dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vládní návrh zákona svou kvalitou snad odstartuje snižování méně kvalitních nových zákonů, a tím omezení počtu novel zákonů již přijatých. Vláda této republiky a potažmo příslušné ministerstvo by tak zareagovaly na úpěnlivé volání jak odborné veřejnosti, tak občanů této republiky o ustálení přijatých zákonných norem, neboť ve změnách se těžko orientuje odborník, natož laik. V současné době je trendem podání nepravdivého insolvenčního návrhu, jež může zcela ochromit činnost právnické osoby, a poškodit tak její podnikání mnohdy i nenávratným způsobem, což může v krajním případě vést až k její likvidaci. Obrana je sice možná, avšak zdlouhavá a důkazní situace je mnohdy nejednoznačná a problematická. Na svoji obranu může postižený nepravdivým, respektive šikanózním insolvenčním návrhem již v průběhu zahájení insolvenčního řízení v možnosti podat návrh na vydání předběžného opatření (?). Další možností, jak se může postižený bránit postiženého subjektu (?), mají spíše refundační charakter směřující k náhradě újmy vzniklé postiženému podáním šikanózního insolvenčního návrhu a vedeným insolvenčním řízením. Jedná se zejména o žalobu na ochranu dobré pověsti, neboť šikanózním insolvenčním návrhem může být jak fyzická, tak i právnická osoba dotčena na své pověsti, dobrém jméně či ochranné značce. Navrhovaná novela, kterou jsem předložil, si tak klade za cíl tuto mezeru vyplnit. Pane ministře, dovolte, abych použil vaše slova při projednávání sněmovního tisku 886, který tato Sněmovna projednávala na minulé schůzi, a ocitoval vás.
Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Od 16.45 do konce jednacího dne se omlouvá pan premiér Sobotka.
Děkuji, pane předsedající. Hlavním důvodem předložení vládního návrhu je odstranění zjištěných nedostatků při praktické aplikaci zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a potřeba upravit některé jeho části v návaznosti na vyhlášený Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a poskytování dotací v rámci tohoto programu. Zároveň je dílčím způsobem upraven také lesní zákon, zejména v části, která se týká možnosti zkrácení doby platnosti lesního hospodářského plánu. Navrhované změny zákonů zejména zpřesňují nebo upravují práva a povinnosti vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí. Náležitosti dokladu o zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin: Podmínky poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem naplňování národní banky osiva a explanátů lesních dřevin. Pravidla poskytování finančních prostředků na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin. Možnost vlastníka lesa podat žádost o zkrácení doby platnosti lesního hospodářského plánu. A v neposlední řadě možnost Ministerstva zemědělství udělit výjimku na požadavky na reprodukční materiál použitý k umělé obnově lesa a zalesňování při zakládání výzkumných ploch na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi ze dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění předloženém Poslanecké sněmovně.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře, zpravodajské zprávě poslance Miloše Babiše a po rozpravě:
Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nyní tedy žádám pana poslance Čiháka o jeho příspěvek a připraví se paní poslankyně Váhalová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Navržené změny ve výše uvedených zákonech vyvolávají současně změny v některých dlouhodobě nevyhovujících právních výkladech zákonů, které jsou již překonané a potřebují nutnou aktualizaci. Jedná se o postupné narovnání a zjednodušení nevyhovujících právních úprav, které již není možné obcházet a čekat na slibovanou komplexní novelizaci lesního zákona, která není ani dodnes na stole Ministerstva zemědělství. Všechny návrhy vznikly na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a mají probíhající procesy vyplývající z navrhované úpravy zákona zjednodušit a narovnat. První zásadní navrhovanou změnou je snížení ochranného pásma lesa z 50 na 30 metrů. V krátkosti přiblížím potřebu této změny.
Tak já jsem potkal před Sněmovnou řadu mladých lidí. A když jsem viděl, že za nimi stojí řada, skupina poměrně slušně oblečených lidí, tak jsem se jich ptal, jestli to náhodou nejsou oni. Od americké ambasády přes Student Agency, sami to všichni přiznávají. Samozřejmě i Ministerstvo vnitra se tam objevilo a další.
Takže se nemusíte bát, že když o vás napíší něco negativního, že vás to nějak poškodí. První věc tu říkal kolega Klán, budu na něj reagovat. Ano, oni opravdu vydali 14 dní před volbami nějaký podivný žebříček poslanců, kdo je ten nejlepší, kdo je ten nejhorší. A ta druhá, žertovná, historka. Jestli mě slyší kolega Snopek, jak vám může Rekonstrukce státu naopak pomoci. Tak kolega Snopek byl jeden z těch, kteří dostali na billboardy ty červené nosy. Ale oni si lidi v Pardubicích myslí a mysleli, že kolega Snopek dělá zdravotního klauna v nemocnicích v Pardubicích a že je v podstatě hodný člověk. Takže kolegovi Snopkovi gratuluji. Ale chápu věcně, co mu vadí.
Ale tady jde o určité principy a ty zas tak legrační nejsou. V zásadě je jedno, jestli se jim to nepovedlo, protože to neumějí, anebo se jim to povede příště. Jde o ten princip. A když to podepíšeš, tak my napíšeme lidem, že jsi ten, kterého mají volit, a že jsi ten správný poslanec. Oni to samozřejmě udělali. Poslali to těm lidem, poslali, koho mají volit a koho nemají volit. Doufám, že příště budeme všichni trochu pozornější, abychom se nemuseli příště dostávat do situací, kdy nás vydírají a pokoušejí se nás různými způsoby diskreditovat. Nevíme vlastně vůbec nic. Víme jediné: Kdo nás nebude poslouchat, tak ten uvidí! To si myslím, že je přeci jen málo na vyspělou demokracii.
a v oblasti Jak jsme financováni už desátý měsíc tam mají napsanou větu: Vyhodnocení financování za rok 2015 aktuálně připravujeme. Prostě o financování Rekonstrukce státu na jejím webu za letošní rok nenajdete ani číslo.
Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová a její faktická poznámka.
Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych k vám měla jednu prosbu. To, co tady říkali kolegové z KSČM, je samozřejmě pravda. Ten návrh zákona zasahuje i do věcí, které by měly být intimní záležitostí bezpečnosti a obrany státu. A skutečně v tuto chvíli projednáváme něco bez přítomnosti ministra obrany, bez přítomnosti ministra vnitra. Bojuje tato vláda skutečně proti terorismu? Jestli to nevadí vám, mně to vadí. A já bych chtěla znát stanovisko jak pana ministra obrany, tak pana ministra vnitra. Proto vás zdvořile prosím o podporu návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministrů. A prosím, aby předsedové výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost toto projednali i ve výborech. Protože skutečně tady přesahujeme něco, co na jednu stranu se vláda České republiky snaží dělat, a bojím se, že si ty následky poneseme v budoucnosti všichni.
Děkuji paní poslankyni a eviduji její procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti, abych to řekl přesně, ministra obrany a ministra vnitra. Je to tak? Těchto dvou ministrů. Děkuji. Odhlásím vás všechny. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pánů ministrů obrany a vnitra. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? To byla zatím poslední faktická poznámka.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně vážení kolegové, já bych tady chtěl jenom uvést, že jsme zákonem o registru smluv -
Jenom se přidávám k návrhu pana kolegy Marka Bendy, protože těch slov o veřejné ochránkyni nebo veřejném ochránci práv tady padlo spousta. Nezastává se lidí, kterých by se zastat opravdu měl.